A že to tam leží... Vy tam máte senátory, my je tam nemáme.
Děkuji. Nyní tedy přednostní právo pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Tak teprve teď jsem pochopil rafinovanou taktiku svého ctěného kolegy Romana Sklenáka. Já chci jenom připomenout všem poslancům a poslankyním, že mají hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. To, že to je totální neúspěch ministra Dienstbiera, to si přesně můžeme říct. A já za to chci poděkovat Senátu jako celku. A chci připomenout, že vládní koalice má v Senátu ústavní většinu. Není to tak, že každá komora má jinou ústavní většinu. Kdybyste nás totiž poslouchali, tak jste teď trapně nemuseli hlasovat - ti, kteří jste byli pro - proti. A vy takhle hlasovat musíte. Nebo nemusíte? To je otázka na vás. My jsme byli proti, jsme proti. Nebo možná o dvě. Nebo možná o den. Ale výsledek je výborný. To musím ocenit.
Dámy a pánové, já vám přeji krásný den. Jde o náš návrh ústavního zákona, který by umožnil občanům České republiky v referendu rozhodnout o setrvání České republiky v Evropské unii. Dnes a zítra pan premiér jedná s ostatními představiteli Evropské unie o odchodu Velké Británie. Vedení Unie již o víkendu volá po rychlém odchodu Spojeného království z Evropské unie, aniž by si nejdříve zametlo před svým vlastním prahem. Je to cesta, jak reformovat nefunkční byrokratický moloch Evropské unie a vrátit ji zpět před Lisabonskou smlouvu, jak reformovat Evropskou unii, která v současné době funguje na systému směrnic, nařízení a diktátu. Britové nejsou dezertéři, jak prohlásil předseda Evropské komise Juncker, ale jsou to lidé, kteří měli odvahu se Bruselu postavit. Evropská unie nedbala varování, že současné vedení a směr Evropské unie potlačuje suverenitu států Unie, že nařizuje a vyhrožuje. Pokud nějaký stát nesouhlasí s direktivou Bruselu, ať už například v rámci migrační krize, odmítání bezvízového styku s Tureckem nebo dalších stovek nesmyslných nařízení, která bruselští úředníci produkují, stává se terčem výhrůžek. Pan Juncker místo toho, aby si z brexitu vzal příklad, pokračuje dál ve vyhrožovací politice a dál chce státům Unie utahovat šrouby. Tohle není ta Evropa, kterou jsme si přáli. Současná Evropa je impérium, které ignoruje jakoukoliv kritiku a suverenitu jednotlivých států. My nesmíme nyní Velkou Británii ztratit. Dámy a pánové, připomínám, že náš návrh Úsvitu je jediný legislativní návrh v této Sněmovně, který umožňuje -
Prosím.
Před pár měsíci v rámci opozičního okénka jste umožnili jeho zařazení na program Sněmovny a pak se jen díky obstrukcím neprojednal. Prosím, podpořte zařazení tohoto bodu na program Sněmovny, ukončete pokrytectví tím, že se budeme tvářit, že tento návrh není. Ukončete to pokrytectví, že nechcete vlastním občanům dát právo rozhodnout o budoucnosti nejen České republiky, ale také celé Evropy. Nebraňte, aby Češi a Moravané mohli opět narovnat svá záda a se ctí se rozhodnout, zdali zůstat, nebo z Evropské unie odejít.
Ještě pro pořádek - číslo toho bodu, který chcete dát dnes jako první? Ještě přečtu náhradní karty. S náhradní kartou 22 bude hlasovat paní poslankyně Hubáčková, s náhradní kartou číslo 3 pan poslanec Zemánek a s náhradní kartou číslo 54 pan ministr Brabec. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO, jak už jsem avizoval na jednání grémia, navrhl nové zařazení bodů, zákonů, do bloku druhých čtení.
Po něm pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Nyní tedy pan předseda Kalousek s přednostním právem. Prosím.
To tu nikdy nebylo. Mě by to nikdy nenapadlo, ale pokud pan předseda Faltýnek chce s touto kulturou parlamentní diskuse začít, tak potom už bychom to měli dotáhnout až do konce.
Žádný návrh nepadl.
To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Nejprve vás všechny odhlásím. Navrhnu postup hlasování. Takže nejprve pan poslanec Hájek, poté pan poslanec Brázdil, poté pan poslanec Chalupa a nakonec původní návrh předkladatelů předložený panem poslancem Váňou. Je proti tomuto postupu, prosím, nějaká námitka? Paní poslankyni Válkovou zapracoval pan poslanec Váňa do svého původního návrhu, což je jeho právo. Takže její návrh je zapracován v jeho návrhu. Jestliže proti tomu není námitka, tak budeme hlasovat. Je to tak. Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Hájka. Návrh nebyl přijat. Takže jedná se o dvě slova: slovo "činnosti" na návrh slovo "postupu". Je to tak. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Chalupy, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Poslední hlasování je o návrhu, tak jak jej předložil pan poslanec Váňa jako zástupce skupiny navrhovatelů. O tomto usnesení zahajuji hlasování.
Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Petra Kudely.
Jsou to zisky v miliardách ročně. Já jim to přeju. Tyto podniky to nikterak neohrozí, společnosti to prospěje. Já se přikláním k senátní verzi zákona.
Ještě jedna faktická poznámka před kolegou Zavadilem, a to pana poslance Ivana Pilného. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Jenom pro upřesnění.
Děkuji, pane řídící, a ještě jednou vás všechny zdravím od tohoto pultíku. Mě na ní nic nepřekvapuje. Ten byl proto, protože zneužívání těch zaměstnanců, kteří tam jsou, je enormní. Oni za to peníze moc nedostávají. Oni za to dostávají náhradní volno. Ale oni je k tomu tlačí! To chci teda říct. Takže není to o penězích. Není to o tom, že oni by stáli o peníze, protože je nemají. O to tady vůbec nejde. A nekruťte mi hlavou , je to tak, běžte se jich zeptat! Takže to je ten důvod, který vlastně vedl všechny k tomu, co se starali o tenhleten návrh, aby s ním přišli. A samozřejmě ta debata, a ta je legitimní, že tady s tím někdo nesouhlasí, že někdo má takový názor a někdo onaký - to já připouštím, takovouhle debatu. Nikdo tady nechce a nechtěl tímto zákonem omezovat občany, že teda nemůžou nakupovat. Ale nicméně se musím k tomu tak trošičku obrátit. A neříkejme o nich, že jsou to socialisti, byť to někdy socialisti jsou - a mně to vůbec nevadí, já se za to nestydím. Ale ne, to není potřeba se tomu smát. Takže říkejme si ty věci otevřeně, na férovku. Vy to všichni víte.
Děkuji panu poslanci Jaroslavu Zavadilovi.
Pokusím se do těch dvou minut vejít. Zareaguji jak na kolegu pana Zavadila i na další předřečníky. Kolega Michal Kučera to tady velmi správně vyjmenoval, tu řadu těch věcí. Ale já si přece jenom myslím, že tady toto je trošku jiná záležitost. Tady se pořád zaklínáme nějakou mantrou zisku. Neříkám, že to jsou zrovna tyto markety a tyto řetězce, ale asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že mezi ně patří. Víme, co nám chodí po internetu, a je to realita. Taková ta autoregulace úplně nefunguje. Občas se do toho prostě musí nějakým způsobem píchnout. A ty argumenty, které tady zaznívají. Ale to přece tady neřešíme. Děkuji.
Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek, také s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. My se vždycky děsíme, kolik dividend za svými vlastníky odchází z firem, které tady zahraniční investoři založili nebo koupili. A vždycky jásáme nad tím, kolik zahraničních investic sem přichází. Přichází sem mnohem víc zahraničních investic, než kolik odchází dividend. To za prvé. Za druhé, byl jste vyzván, pane poslanče Pilný prostřednictvím pana předsedajícího, abyste vážil slovo. Já se přidávám. Skutečně, važte slova.
Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. S návrhem byl vysloven souhlas. Dále je z vaší strany navržen bod - slyšení policistů ÚOOZ a vrchního státního zástupce.
Po debatě - děkuji za slovo, pane předsedající - s legislativou bych to upravil následovně.
Po konzultaci s legislativou máte pravdu. Tento návrh nezazněl. Bohužel v této podobě, tak jak je tento návrh přednesen, je skutečně nehlasovatelný. Ještě pan předseda Kalousek. Prosím.
Já myslím, že je důležité, abychom se dokázali shodnout. Kdyby vystoupil člen vlády, otevřel rozpravu, pan předseda Faltýnek to doplnil, tak můžeme hlasovat.
To znamená, budeme pokračovat v dalších návrzích tak, jak byly předneseny. Vzhledem k tomu, že neprobíhala rozprava v klasickém smyslu slova, aby rozprava byla ukončena a ministr ji mohl otevřít - protože na začátku schůze probíhá rozprava pouze o pořadu schůze, tak není možné postupovat tímto způsobem. Budeme pokračovat dál. Nyní dostane slovo pan předseda Sklenák...
Děkuji za slovo. Já jsem ten návrh, jak jsem řekl, upravil po debatě se sněmovní legislativou. Ale nedělám žádný komentář, omlouvám se za něj, pokud to tak někdo pochopil. To bylo doplněno vlastně kolegou Černochem a tento jeho návrh vůbec nebyl vzat v potaz.
V tento moment jsem řekl, že rozprava o pořadu schůze je ukončena a není možné v tento moment dodávat další body na úpravu nebo změnu pořadu schůze. V tom případě budeme pokračovat a budeme hlasovat o bodech, které přednesl pan předseda Sklenák. Dám hlasovat jednotlivě o jednotlivých bodech. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Je to vládní návrh školského zákona. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Stanjury. Je to zákon o hmotné nouzi. Kdo je proti návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Další byl návrh pana poslance Černocha, který modifikoval návrh pana předsedy Faltýnka.
Ještě jedna přihláška - s přednostním právem pan poslanec Mihola jako předseda klubu KDU-ČSL.
Moje představa by byla jiná. Ale beru to pozitivně. Je to šance nebo výzva udělat někdy novelu. Možná že z toho budou mít nejen tam dámy na galerii, ale i další, kterých se to týká, radost. Potom ale nyní je podstatné, aby prošlo to, co je předložené. Ne, říká už ne, už to vzdává. Neříkejme tady takové pojmy jako zákaz. Taky má jenom pohotovost k dispozici. Doprava. Děkuji za pozornost.
To byl poslední přihlášený do rozpravy.
Myslím, že pan předseda Mihola řekl pěkný příklad, který se mi velmi líbil. To jsme mohli mít větší zaměstnanost.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Na vystoupení pana Jiřího Miholy nelze nezareagovat. Prosím vás, tento zákon je diskriminační. Dovolte mi, abych ještě jednou řekl, to sociální inženýrství nespočívá v tom sociální - tady pro pana poslance Zavadila. To inženýrství spočívá v tom, že my jedněm říkáme, aby měli zavřeno, druhým říkáme, aby měli otevřeno. Ti, kteří mají 180metrový obchod, budou moci prodávat. Ti, co mají obchod, budou mít zavřeno. Ti, co něco vyrábějí, nebo ty různé montovny, ti zase budou pracovat. To není o tom, že myslíte na zaměstnance nebo na zaměstnavatele. Ten zákon je prostě diskriminační. Jinak to nemá smysl. Bude se to obcházet. Budou se dělit na půl, na třetiny. Je to prostě absolutní nesmysl. Tohle je diskriminační ze všech stran.
Děkuji. Prosím o ztišení.
Nezlobte se na mě, jako nechť tady vzniká to, co lidé chtějí. A lidé v nějaké chvíli i z časových důvodů zatím upřednostňují hypermarkety, supermarkety, nebo prostě velké prodejny. Vy totiž míříte i na nějaké, já nevím, třeba zahradníky a podobně. Nechte lidi, ať si žijí, ať podnikají. A kdo chce pracovat v takových obchodech, ať tam pracuje.
Má zájem zpravodaj, nebo navrhovatel o závěrečné slovo? Děkuji vám.
Hlasování proběhlo celkem jednoznačně v Senátu.
Děkuji panu senátorovi Bublanovi. Není zájem.
Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážení hosté. Chtěl bych také přivítat skupinu zaměstnanců právě z těch obchodů, o kterých teď rozhodujeme, tady mezi námi, kdy se konečně už dočkali po dvou letech toho, že se teď bude rozhodovat právě o této normě.